Dále I14, pouze přechodná ustanovení, Leo Luzar, k těm předchozím bodům, doplňující. Kladné stanovisko garančního výboru.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je v tomto případě nesouhlasné.
Kdo je pro?
Tento návrh byl vzat zpět, proto o něm nebudeme hlasovat. V tomto návrhu pan kolega chce navrátit závazná stanoviska orgánů státní památkové péče i v ochranných pásmech územních plánů.
Návrh nebyl přijat.
Pan poslanec nařizuje nucenou údržbu a vyvlastňovací ustanovení k památkám, rozšiřuje účast spolků v řízeních a také navrhuje předkupní právo státu na kulturní památky.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Jinými slovy. zapracování Pařížské klimatické dohody do stavebního práva. Stanovisko garančního výboru: nesouhlasné.
Hlasování číslo 106, 180 přítomných, 33 pro, 134 proti. Návrh byl zamítnut.
Klimatická Pařížská úmluva je až v tomto případě. Předtím to bylo pouze navracení námitek do pořizování. Každopádně stanovisko garančního výboru je stejné, a to negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Paní ministryně? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Další návrh je pod písmenem L - pan poslanec Kott, který nově definuje geodety nebo zařazuje geodety mezi vyjmenované profesní činnosti ve výstavbě.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Děkuji vám.
Zavádí přípolože datových smartkabelů u elektrických vedení, tedy zjednodušení pro výstavbu telekomunikačních sítí. Garanční výbor: kladné stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.
Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Garanční výbor nesouhlasné stanovisko.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Garanční výbor kladné stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Autorem je pan poslanec Marek Výborný společně s Martinem Kupkou. Kolegové ruší možnost vyvlastnění pro veřejně prospěšné stavby u dopravní a technické infrastruktury. Moc se omlouvám, nebyl to záměr, vychází to z té legislativně technické úpravy. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.
Návrh byl zamítnut.
Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.
Paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám.
Stanovisko garančního výboru je souhlasné. Tím jsme se vypořádali s problematikou samostatné působnosti v územním plánování. Je to skupina přechodných ustanovení k územnímu plánu.
Děkuji vám. Další návrh.
Pracovně je nazván Pěkná města. Doplňuje kvalitativní územní požadavky hmotného práva do zákona.
Děkuji vám.
Stanovisko garančního výboru: nesouhlasné. Je to opět Petr Dolínek a je to doplnění jasných zákonných lhůt pro pořizovatele v územním plánování.
Děkuji vám. Hlasování číslo 81, 179 přítomných, 175 pro, proti nikdo.
Stanovisko garančního výboru: kladné. Zpomalím.
Pane zpravodaji, zopakujte, o čem budeme hlasovat.
Petr Dolínek navrhuje zjednodušit výstavbu veřejných záchodků WC ve veřejném prostoru, a to tak, že budou bez složitějšího povolování. Stanovisko garančního výboru bylo kladné.
Děkuji vám.
Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy pana poslance Dolínka.
A co mi taky na tom začíná vadit, je, že to vaše obstruování de facto zabraňuje veřejné kontrole institucí, jako je třeba Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kde nikoho nedovolíme, nebo Státní vinařský fond, kde nikoho nedovolíme, jenom proto, že vy obstruujete, aby nemohly být kontrolovány veřejné instituce občany České republiky skrze Parlament.
Děkuji. Nyní pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Stanjura, faktické poznámky. Prosím.
Děkuji. A kde to je stranická, volme klidně tajně, protože víme, kdo jde tady s kůží na trh. Chci také někdy tajné volby, chci se rozhodovat, nemám to vždycky jednoduché, chci mít na to svůj klid. Ale kolega Juchelka mě tady ještě k jedné poznámce přivedl. Tady to znělo, jako bychom tady rozkládali veškeré kontrolní orgány státu. Do Vinařského fondu volíme jednoho zástupce. A myslím si, že jsme si všichni vědomi, že žádný orgán tato Sněmovna neblokuje. Všechny ty orgány mají naprostý dostatek činů na to, aby fungovaly.
V tuto chvíli máme devět faktických poznámek. Jako první pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Jurečka. Prosím.
Já bych navázal na pana poslance Dolínka. Je to ostuda sociálních demokratů a hnutí ANO. Vy jste ve vládě a vy tady pláčete, že jste si nezařadili nějaký bod na program jednání. Ale ta debata sklouzla úplně někam jinam. Podstata věci je, že většina chce všechno. Je to náhradní debata. Tak aby bylo jasno, my budeme podporovat tajnou volbu. Tajná volba je pro nás hodnota a princip, a když je něco pro vás hodnota a princip, tak to máte dodržet v okamžiku, kdy to není populární, kdy za to nedostanete potlesk, nesklidíte potlesk, jinak by to nebyla hodnota, za kterou stojíte. Ale debata je přece úplně o něčem jiném. Proč chcete všechno? Proto tak dlouho se nedostaneme k volbě. Ale vy jste řekli: Ne, máme dost, chceme všechno. A v tom je ten problém, ne v tom, jaký bude způsob volby.
Nyní pan poslanec Jurečka, poté paní poslankyně Kořanová.
Ano, řeknu, protože někteří jsou tady v tomto období poprvé, někteří jsou tady podruhé stejně jako já. Jsou tady pamětníci, předsedové jak současní, tak bývalí. Pan kolega Faltýnek, Roman Sklenák. To je to, co v této Sněmovně, teď za této koalice s podporou SPD, není. Svoboda je to, že to dobře ozbrojené jehně nechce hlasovat.
Já se chci dozvědět pravdu a chci, aby se odbourala stranická linie jednotlivých stran, aby nebylo jasné, kdo jak hlasoval. Protože díky tomu, že nenecháte poslance hlasovat tajně, tak nad nimi máte kontrolu a přesně určujete, kdo jak bude hlasovat, kdežto v tajné volbě nemáte šanci přijít na to, kdo jak hlasoval. Nemám problém s tím, abych řekl, koho budu volit. Nemám s tím problém. Ale mám problém s tím, že prostě vy nenecháte ty své kolegy hlasovat svobodně a dohlížíte na to, jak hlasovali.
Poté samostatně návrh A.40.
Musí být dohoda poslaneckých klubů. Já jsem o žádné informován nebyl. Prosím, pane předsedo, pokračujte.
Další blok hlasování se týká druhé části změnového zákona, a to požární ochrany. Další blok - změna zákona o státní památkové péči. Zde měl návrhy pan poslanec Čižinský - J.28 až J.58, ale vzal je zpět, takže o nich hlasovat nebudeme. Dále návrhy k části čtvrté, změně horního zákona. Část sedmá - změna zákona o ochraně přírody.
Děkuji. Jenom si to chci ujasnit. Pokud by zpětvzaty nebyly, tak v té proceduře zůstanou a schválíme proceduru s těmi návrhy.
Naprosto souhlasím. Já jsem to řekl. Možná to nebylo formulováno přesně, ale potvrzuji pro jistotu. Nejdříve budeme hlasovat o zpětvzetí. Pokud bude odsouhlaseno, tak poté tedy potvrzuji tu proceduru tak, jak jsem vám ji představil už bez tohoto návrhu.
A teď bychom mohli odsouhlasit proceduru tak, jak byla navržena.
Pochopíte, je to opravdu hodně složité. Takže jenom pro záznam.
Ano, děkuji, a teď přistupujeme k hlasování o proceduře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Tam žádné předneseny nebyly, hlasování tedy není.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Další krok se týká problematiky vodního zákona. Stanovisko garančního výboru - nesouhlasné.
Děkuji vám.
Pan poslanec navrhuje, že podmínky pro drobné odchylky od záměru regulačních plánů bez jeho změny by mohly být realizovány, pokud jsou vynuceny zákonnými požadavky na stavby.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Pan poslanec zde vypouští z návrhu zákona, z toho tisku vzájemné žaloby mezi úřady, protože takový model je dle jeho názoru raritní a měl by stačit ombudsman a Nejvyšší stavební úřad. Takže vypuštění možností žalob mezi úřady v případě rozporu.
Děkuji vám.
Pan kolega nově připouští možnost zajištění přístupu formou věcného břemene. Garanční výbor: kladné stanovisko.
Návrh byl přijat.
Další návrh je poslední pana Kalouse a je ve vazbě na písmeno B Dominika Feriho. Rozhodli jsme se, že nejdříve budeme hlasovat návrh Dominika Feriho pod písmenem B. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. Garanční výbor je zde bez stanoviska.
Děkuji vám. Hlasování číslo 99, přítomno 180, 63 pro, 66 proti.
Směřuje tedy těmito návrhy k silnějšímu postavení stavebníka a zároveň ke zrychlení případných soudních sporů. V obou případech garanční výbor je bez stanoviska.
Děkuji vám. Hlasování číslo 100, 179 přítomných, 115 pro, 30 proti.
Je to také návrh pana poslance Adama Kalouse. Zde kolega doplňuje možnosti pověřeného zastupitele pro spolupráci na pořizování územních studií. Stanovisko garančního výboru je kladné.
Kdo je proti?
Zde je autorem poslanec Lukáš Černohorský společně s Danou Balcarovou. Zavádějí nové podmínky pro povinné plánovací smlouvy a mění charakter těchto plánovacích smluv. Garanční výbor je bez stanoviska.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Pan kolega navrhuje zrušit závaznost plánovacích smluv a pravidel, že obec, která je touto smlouvou vázána, nesmí uplatňovat svá práva v rozporu s ní podle aktuálních politických změn v obci. Garanční výbor: negativní stanovisko.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pane předsedo, posečkejte chvilku, nemáte tady dostatečný klid na vystoupení.
Já si počkám, až bude trochu klidu.
Děkuji.
Řečnická otázka: Čemu jste tleskali? Sami nevědí, co v tom je.
Ještě s přednostním právem, než přistoupíme k dalšímu bodu, pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.
My znovu uplatníme naše konstruktivní návrhy, na kterých jsme pracovali, podíváme se i na ty věci, které tady dneska prošly, a budeme hledat cestu, jak to narovnat, napravit.
Protože tu máme návrh na hlasování o opakování druhého čtení a také návrh na zamítnutí, tak nejprve budeme hlasovat o těchto dvou návrzích.